Spolčení je obdobné jako vzájemný návod, a může být proto posuzováno někdy jako příprava ve formě návodu. Opakuji, že spolčení je pouze jednou z forem přípravy trestného činu, přičemž dalšími formami jsou organizování, návod, pomoc, srocení, ale také opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů ke spáchání zvlášť závažného zločinu. Dovolte mi také připomenout, že tato vláda má ve svém programovém prohlášení nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dámy a pánové, patřil jsem k těm, který nikdy nechtěl ve Sněmovně kolegy omezovat v diskusi. Nicméně chci vás poprosit o jednu věc. Neurazte se, můžeme vystoupit všichni, říci, kdo souhlasí, kdo nesouhlasí. Ti, co s ním souhlasí, zmáčknou čudlík zelený, ti, co s ním nesouhlasí, zmáčknou čudlík červený. A na té tabuli uvidíme, kdo má jaký názor. Buďte tak laskaví, pojďme hlasovat. Ale prosím vás, pojďme už hlasovat. Čas letí a za chvilku bude volební blok.
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor doporučuje A ve třetím čtení návrh byl podán na vrácení do druhého čtení.
Tak. Děkuji, pane zpravodaji. Požádám vás o novou registraci. Tento procedurální návrh, který by znamenal ukončení třetího čtení a opakování čtení druhého, rozhodneme bezprostředně, jakmile se ustálí počet přítomných.... Myslím, že už to nepřibývá, můžeme. Kdo je proti?
To je vypořádání všech pozměňovacích návrhů, které jsou součástí usnesení hospodářského výboru. Hlasovalo by se společně.
Tak to máme cca deset hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. To jsem zahájil. Děkuji vám. Z přítomných 172 pro 163, proti nikdo. Procedura byla schválena a budeme tedy postupovat podle návrhu zpravodaje.
Toto ustanovení chápu. Samozřejmě máme příklady a případy, kdy ten dlužník se všeho zbaví, teoreticky se všeho zbaví, nemá nic. To je ten jediný důvod, proč jsem toto navrhl. To není žádné jití na ruku exekutorům nebo věřitelům. To je prostě logické. Každý, kdo používá zdravý rozum, se mnou musí souhlasit, že když má někdo barák, a nebudu to opakovat, velký barák nebo rozsáhlý byt, tak by měl asi mít 30 tisíc korun na to, aby zaplatil svůj dluh. Takže to je důvod pro to, proč jsem předložil tento pozměňovací návrh, a myslím si, že má velkou logiku a já prosím o jeho podporu.
Stejně tak jak už zde bylo opravdu řečeno, pojďme řešit ty věci, zpřesňovat ty věci.
On popisoval určité excesy a pak řekl větu, že v dnešní době už to možné není. A snad ještě jedna poznámka.
Máte slovo.
Ale sám o sobě je reakcí právě na ty excesy, které se objevovaly v minulosti. A mezi ně bohužel patří třeba i ten návrh, který se týká zabavování a exekuování nemovitostí pro pohledávky výrazně nepřijatelně malé. Takže to má určitou logiku.
Vaším prostřednictvím - Pavle, pane kolego Blažku, myslím si, že to, co jste řekl, bylo úplně nefér a špatně. Mně fakt vůbec nejde o to, jestli je na jedné straně nebo na druhé straně tolik nebo tolik voličů. A jestli je na jedné straně nebo na druhé straně tolik voličů, mně je to fakt úplně jedno. Já to nedělám kvůli politickým bodům. A můžete mi věřit, mně jde opravdu fakt o ty lidi.
Který Novotný - tak upřesním, ano, pan doktor Josef Novotný. Dále se omlouvá od 10 do 10.50 z důvodu přijetí chorvatské delegace Ondřej Benešík.
Vaším prostřednictvím panu kolegovi Černochovi. A snad ještě jednu věc. Já jsem pouze konstatoval, že dlužníků je prostě víc jak věřitelů.
Nyní neeviduji žádnou faktickou poznámku. Mám zde řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Tejce, pana navrhovatele, takže máte slovo.
Děkuji za slovo. Jsou to ty věci, které nebude možné po změně zákona zabavit. Běžné oděvní součásti včetně prádla a obuvi, obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. Studijní a náboženská literatura, školní potřeba a dětské hračky. Snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič, a jiné předměty podobné povahy. To je tedy okruh věcí, které by nebylo možné zabavit. Myslím si, že k tomu není žádný podstatný důvod. Bohužel, dnes je to tak, že si často stěžují jednotliví povinní, že exekutor nepostupoval přiměřeně, že například vyhrožoval, že zabavil věci, které nepatřily jemu, ale třeba rodičům. Dokonce vím o případu, kde byly zabaveny věci majitele domu, který měl nábytek, který samozřejmě pronajímal současně s tím bytem, a exekutor nereagoval na žádné námitky. Rozhodně nejde o to, že by se dluhy přestaly platit. My neříkáme, že někdo nemá zaplatit dluh. To je to, co chceme tím zákonem změnit, a já jsem přesvědčen, že se rozhodně vymahatelnost práva nesníží. Je to možná špatná zpráva pro ty, kteří počítali s tím, že zrušíme exekutory a věřitelé si budou muset poradit sami. Nic takového se neděje. Souhlasím s tím, co tady zaznělo. To je až neuvěřitelná částka. Jsem rád, že ten návrh už je v paragrafovaném znění.
Já vám děkuji. Máte slovo.
Dámy a pánové, já jsem byl připraven ten návrh podpořit, ale teď mě znejistilo vystoupení pana poslance Tejce, kde mě upozornil, že například chráněný neexekuovaný předmět může být i pračka u rodiny s dětmi. Já bych pochopil, kdyby se nesměly exekuovat valcha a necky, ale neexekuovat pračku, která byla pořízena za nezaplacený úvěr, mi přece jenom přijde jako poměrně velká přecitlivělost.
Děkuji.
Ale když už jsme do té Sněmovny dorazili a tu debatu tady rozjeli, tak se omlouvám, ale přece jenom k ní něco říci chci. Všechno, co tam kolegové píší, v tom zákoně už v reálu je.
Ale já jsem se přihlásil do rozpravy k jinému bodu. Nikdo nebrání tomu, aby krajské příspěvkové nebo obchodní organizace, které vlastní stát, se do té soutěže přihlásily, a pokud vyhrají, není žádný důvod, aby to nedělaly. Toto spíš berte jako upozornění i s tou omluvou, že je to trochu pozdě. Já jsem si toho vědom, nicméně úplně pozdě ještě není, ještě to není ve Sbírce zákonů. Není to ale věc, která by úplně zabraňovala přijetí tohoto návrhu zákona.
Děkuji.
Dobrý den.
Chceme, aby to proběhlo ve správním řízení za dozoru patřičných státních orgánů. Je potřeba to vnímat také tak, že ne všechny české dálnice...
Návrh byl přijat. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další hlasování je o pozměňovacích návrzích pana kolegy Birkeho.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 47, z přítomných 173 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Ano, pane zpravodaji? Děkuji, pane zpravodaji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže to, co udělal hospodářský výbor, je naprosto v pořádku. - zajišťovat plynulost dopravy a dneska už jsme někde jinde.
To znamená, že tady ty připomínky vidím jako liché. To je jiný systém. A znovu opakuji, nemyslím si, že otázka nehodovosti se týká tohoto problému. Ta je podle mě někde jinde. Takže já si myslím, že ty argumenty nejsou úplně tak, jak tady byly prezentovány.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl asi na začátek říct, že na hospodářském výboru k tomu byla poměrně bouřlivá debata. Ale na co bych chtěl upozornit, je zejména předjíždění kamionů. Předjíždění kamionů je tak zásadní problém na dálnicích, a do těch kritických situací jsme se určitě všichni dostali, že bychom se tím měli dále zabývat.
Další v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Plzák a připraví se pan poslanec Huml. Máte slovo.
Mluvili jsme o tom na klubu. Já vidím předjíždění kamionů jako daleko větší riziko než nějakou vyšší rychlost. To je jedna věc.
Nyní pan poslanec Huml a připraví se pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou.
Dobrý den. Velmi levné opatření, žádný problém. A já si myslím, že to opravdu nesouvisí s nehodovostí. Tam maximálně se může stát, že bude horší zranění, ale pravda je ta, že dnešní auta už jsou vybavena takovými, řekl bych, zádržnými systémy a vůbec bezpečnostními prvky, že nastala doba na to, aby se na některých úsecích rychlost na 150 zvýšila. A to jsem člověk, který viděl mnoho dopravních nehod, a já ten návrh podpořím, aby to na 150 bylo možné upravit. Dokonce bych chtěl i polemizovat s tou normou o tom, že naše připojovací pruhy jsou krátké. Zákon vám dnes umožní to zvýšit v některých úsecích, které uznáte za vhodné, a takových úseků je mnoho. Já si myslím, že se rozhodně nedopustíme ničeho, když to zvýšení povolíme.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vácha a připraví se pan poslanec Heger. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger.
Děkuji za slovo.
Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Zatím neeviduji žádnou přihlášku. Přečtu tedy omluvenky, které dorazily. Dnes do 11.30 z důvodu přijetí chorvatské delegace se omlouvá Jaroslav Klaška. Dále z jednání Poslanecké sněmovny se dnes mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů omlouvá paní Nina Nováková, od 16 hodin z pracovních důvodů zde mám ještě jednou paní poslankyni Ninu Novákovou. Eviduji přihlášku do rozpravy - paní poslankyně Fischerová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo -
Já se omlouvám, paní poslankyně, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení. Jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říct, tak vás poprosím, jděte do předsálí, aby zde byl klid.
Já vám také děkuji. Takže jsme ve třetím čtení. Je to poslanecký návrh tohoto zákona. Vycházelo se z pozměňovacího návrhu, který prošel garančním výborem, rozpočtovým výborem, četla jsem si k tomu i všechny pozměňovací návrhy. Proto mnozí ze starostů, možná i zde přítomných, o tom ani nevěděli, protože to šlo mimo ně. Tím znovu se dostáváme k té mlčenlivosti. Vilímce spočíval v tom, že se tam opravdu jenom prohodí to slůvko. Je to, prosím vás, vážené kolegyně, kolegové, pod písm. D, až budeme o tom jednat. Tak proto jsem chtěla ještě jednou ve třetím čtení toto zdůraznit. Bod D, pozměňovací návrh, až budeme hlasovat ve třetím čtení.
Budu velmi krátký. Samozřejmě chápu pozměňovací návrhy, které přišly dneska na třetí čtení, a podpořím případně kolegyni Fischerovou, protože to je vážný faktický problém. Také si vzpomínám, že nejvíc jim tleskali ti, kteří to právě nejvíc dělali. A já si myslím, že tento návrh zákona je přesně v tomto duchu.
Je tomu tak, ano. Není tomu tak. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim zmínil stanovisko.
Dobrý den, pane předsedající. Za prvé.
Musím zde také připomenout, že velvyslanci Spojených států amerických, Británie, Kanady, Jižní Koreje a Norska otevřeným dopisem vyzvali českou vládu, aby zintenzivnila plnění protikorupčních závazků obsažených v koaliční smlouvě a podle mezinárodních závazků. Zde statistická čísla - v roce 2013 skončila Česká republika v celosvětovém pořadí na nelichotivém 57. místě a v loňském roce na místě 53., což nepovažuji zrovna za lichotivé hodnocení. A ještě než se rozhodnete, jak budete o těchto návrzích hlasovat, tak se s nimi prosím alespoň seznamte a zamyslete.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pan kolega Blažek byl úsporný v podrobné rozpravě. Nyní pan poslanec Marek Benda také v podrobné rozpravě se svým návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dosavadní text je: Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoliv malém rozsahu vyrobí, doveze, vyveze nebo uvede na trh látku poškozující ozónovou vrstvu, může být v nějakém rozsahu potrestán.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Podrobnou rozpravu končím. Žádný návrh, o kterém bychom měli ve druhém čtení hlasovat, nepadl. Pane ministře?
Jenom pro mě spíše technická poznámka k závěrečnému návrhu, nebo k tomu pozměňovacímu návrhu pana poslance Bendy. Oni nám sdělili, že prostě něco takového podle nich není možné, že by to neodpovídalo transpozičně té direktivě a shledali by, že máme nesplněno, že máme transpoziční deficit.
Není tomu tak. Protože jsme vyčerpali všechny kroky, které jsou potřeba pro druhé čtení, děkuji panu ministrovi. Pane ministře, máte úvodní slovo.